Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Já zahajuji hlasování. Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Tady mám avizovaný nesouhlas pana poslance Nachera. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Návrh byl zamítnut. Návrh nebyl přijat. Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.
Takže jsou tam tyto možnosti a chtěla bych ještě říct, že tyto pozměňovací návrhy předkládám spolu s velmi zkušeným kolegou, který je v našem poslaneckém klubu a kterého si velmi vážím, a to je Drahoslav Ryba, dále s panem Kuklou a s panem Kottem. Takže s nimi jsme předložili tyto pozměňovací návrhy. A pak je tu ta druhá stránka a další dva pozměňovací návrhy - a ty se dotýkají policistů. A tam jsme dali dva návrhy, aby to bylo i rozpočtově odpovědné. Prosím, zvažte to. Děkuji vám.
Děkuji pěkně. S faktickou poznámkou je přihlášená paní poslankyně Válková.
Jak to chceme zvládnout, když se aspoň nepokusíme o stabilizaci policejních sborů? To nevím, na tuhle otázku naštěstí bude muset odpovědět vláda. Děkuji.
Vracíme se do obecné rozpravy.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Je to zkrátka politické rozhodnutí vaše, které, byť s ním nesouhlasíme, tak musíme nebo můžeme respektovat, máte na něj právo, a je jasné, že tu reakci, ten účet za to vystaví občané, ale přesto to tady chci stručně říci. Tohle na ně zkrátka dopadne. Ten nárůst tam zkrátka je zaznamenaný.
Chci uvést, že naše vláda byla mezi prvními vládami v Evropě, které nabídly vojenský materiál. My jsme skutečně byli v tomto velmi napřed a velmi akčně jsme v tom postupovali. A i zde, na území České republiky, v našich městech a obcích, pomoc Ukrajině a občanům, kteří z ní prchají, patří mezi nejlépe zorganizované v Evropě. Za druhé, trable českých rodin, mezi které patří zejména rostoucí ceny plynu, které ukrajují peníze z rodinných rozpočtů. A že jsme i my, i když nejsme pod přímým vojenským útokem, tak my, Česká republika a naši občané jsme v ekonomické válce proti ruskému autoritářskému režimu. Bohužel, ten si tímto způsobem vytváří zdroje na svoji vojenskou agresi a ty zdroje se snaží vytvářet zdražováním plynu a dalších produktů, které jsou potřeba pro paliva a výrobky. Takže je potřeba si jasně ukázat, že zde je příčina těch drahých cen v České republice. V této ekonomické válce ani v té vojenské válce nesmíme podlehnout. A já věřím, že jak Piráti, tak celá vláda budou spojenci na straně našich lidí. Už jsme to prokázali tím, co bylo naprosto nezbytné, samozřejmě - valorizace důchodů v návaznosti na vysokou inflaci. Intenzivně pracujeme na tom, aby se našlo řešení, které je spravedlivé a motivační. Poslední, závěrečný, třetí okruh se týká toho, že vládou předkládaný rozpočet myslí na budoucnost. Koaličně dojednaný rozpočet a přísliby a plány, které jsou s ním spojeny, myslí na moderní stát, o který se musíme zasadit teď, abychom se příští léta mohli soustředit na sklízení úrody. Takže toto jsou tři hlavní pilíře toho státního rozpočtu, kvůli kterým poslanecký klub Pirátů ten rozpočet podpoří v té podobě, ve které byla koaličně dohodnuta.
Děkuji za pozornost.
Musím reagovat na vystoupení mého předřečníka, ctěného kolegu pana Jakuba Michálka, prostřednictvím vás. Trable českých rodin... Vy tedy jste řekl ve svém projevu, kromě toho, že to byla spousta různých prázdných floskulí, které vůbec českým rodinám nepomohou, to, že jsme v ekonomické válce.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Není to pravda.
To byl poslanec Nacher.
Určitě, pokud tady pan Michálek nazval, že to jsou trable českých rodin, tak možná by to opravdu mohl vysvětlit, tady tento termín.
Ano, děkuji.
Děkuji za slovo. Samozřejmě mohli bychom tady mluvit o celé řadě dalších zákonů, které mají vliv a dopad na státní rozpočet, ale ty zákony se opravdu musí připravit poctivě a zodpovědně. Bylo by skvělé, kdybychom se mohli na noc zavřít někam a přijít s návrhy zákonů, které by to všechno vyřešily, ale takhle to bohužel nefunguje. Jistě o tom velmi dobře víte, protože za vás v diskusi tam byl se mnou pan Havlíček. Takže i ten návrh pan Havlíček slyšel, a dokonce myslím, že i někde pochválil. Takže prosím, nemějme v této oblasti nerealistická očekávání. Ten návrh bude předložen na vládu v září tohoto roku.
Děkuji.
Za mě jenom krátká poznámka.
Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Helena Válková a připraví se se svým vystoupením pan poslanec Martin Kolovratník.
Milé kolegyně, milí kolegové, já také si zde chci malinko povzdechnout a současně i zdůraznit a uvést zde ještě další argumenty pro to, aby zejména ta oblasti sociální, která mě vždycky ležela velmi na srdci, a i jako bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva jsem se soustředila právě na tyto kapitoly, já myslím, že v České republice ta obecná lidská práva a svobody, jako jsou právo na ochranu života, to, že nesmíme být mučeni, podrobeni nějakému nelidskému nebo krutému zacházení, že nikdo nesmí být podroben nebo nucen k pracím, které nechce vykonávat, pokud nejde o trestní sankci, tak v tomto ohledu právo projevu, svoboda shromažďování, petiční právo, jsou zajištěna dostatečně. Ale od toho má svého zmocněnce. Vrátím se ke státnímu rozpočtu. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i já bych se ráda vyjádřila ke státnímu rozpočtu na rok 2022, který dnes budeme schvalovat ve třetím čtení.
Velmi stručně. Já budu takto klub instruovat a věřím, že mě podpoří.
Prosím, pane poslanče, řádná přihláška do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Jenom v krátkosti se také vyjádřím k projednávanému tisku. I nadále je zachována stávající koncepce příjemců bezúplatného plnění a účelů, na které může být odečitatelné bezúplatné plnění poskytováno.
Prosím, pokračujte.
Toto navýšení se totiž vztahuje i na odpočet bezúplatných plnění ve světle změn navrhovaných níže ve spojitosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Výše uvedený odpočet od základu daně je však možný pouze v případě vykázání kladného základu daně a nelze ho uplatnit v případě vykázání daňové ztráty. Také jeho výše je limitována, přičemž v běžném režimu jsou výdaje na takové bezúplatné nepeněžité plnění daňově neuznatelné. Z pohledu poplatníka v postavení příjemce bezúplatného plnění se navrhuje změna spočívající v osvobození bezúplatného příjmu poskytnutého v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.
Ale já bych ta jména chtěl slyšet od vás. Vy je moc dobře znáte, ta jména. Vy moc dobře víte, kdo vás sponzoruje, pane Petře Gazdíku, jen to nechcete říct. A ví to i pan Rakušan. Vy to moc dobře víte, takže vy jste normální političtí byznysmeni. Je půl roku po volbách a vy to ne a ne říct, nechcete to přiznat. A premiér Petr Fiala? Pane premiére, vy sedíte za mnou. Protože vy nemluvíte, tak já to tady interpretuji. Pane premiére, já bych vás rád požádal, mě zajímá ta jednoduchá otázka. Proč vy se ho, pane premiére, nezeptáte, kdo jsou tedy koncoví majitelé těch firem, které sponzorovaly Pirátům a STAN kampaň? Ať řekne ta jména. Ale skutek utek. Vám připadá normální, že někdo má 8 milionů korun za prosazení zákona? Vám to připadá správně, pane premiére? Připadá vám to normální, nebo ne? Ne? Teď mi říkáte, že toho mám nechat, ale proč bych toho nechával? Vy chcete umlčovat opozici. Vždyť vy chcete, abych tady byl jako nějaká loutka. Vy to fakt nedokážete odsoudit? Pojďte opravdu na ten mikrofon a řekněte to. Ptám se a nechcete odpovědět. Tak co na to mám říct?
Prosím, máte slovo.
Já se musím na začátku jenom ohradit proti tomuto naprosto nehoráznému urážení premiéra této země. Dovolte mi navrhnout zařazení nových deseti bodů do programů této schůze Poslanecké sněmovny. První je Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.
Pokud si dobře pamatuji, tak pro něj tehdy hlasovala Poslanecká sněmovna jednomyslně. Obracejí se na mě s tím neziskové organizace ze všech oblastí veřejného života, že by to bylo dobré a že jim to pomůže získávat soukromé zdroje. Je tam generální možnost odpuštění správních poplatků s tím, že každý správní úřad sám posoudí, zda to využije, nebo ne. To já plně respektuji. Potom v rozpravě navrhnu dvě možná zkrácení lhůt na projednání mezi prvním a druhým čtením.
Já vám děkuji, pane ministře, vaše návrhy jsem si poznamenal.
Doplním pana ministra maximálně v tom, že jak již řekl, předložený sněmovní tisk 173 upravuje zejména zákon o dani z příjmu ve třech částech opatření a v poslední části zákon o správních poplatcích. Ten souhrn si myslím, že je správný, jak pan ministr zde přednesl. A druhá část nového osvobození jsou všechny bezúplatné příjmy, které byly poskytnuty a na druhé straně přijaty za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. V třetí části v oblasti daňových výdajů je výslovně upraveno, že výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o daních z příjmů je právě i výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině a jejím právnickým a fyzickým osobám. To je vše. Děkuji.
Já vám děkuji, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nakonec my jsme udělali něco podobného i v souvislosti s covidem. Já bych chtěla říct, že my pravděpodobně, řekla bych téměř s jistotou, podpoříme tento návrh, hnutí ANO, ale chtěli bychom, aby byl prodebatován ve výborech. To je všechno logické, to by problém nebyl. To je novinka. Nehledě na to, že si myslím, že i s ohledem na to, že bude to moci být uplatněno až za zdaňovací období roku 2022, tak v tom nevidím žádný problém. A jsme připraveni spolupracovat velmi aktivně na tomto návrhu.
Já vám děkuji, eviduji vaše veto. Nyní řádně přihlášen je pan poslanec Jan Bauer.
Vážené dámy a pánové, já bych rád navrhl jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Politické podnikání hnutí STAN. Takže vládní hnutí STAN kšeftuje se zákony? Já si pamatuji, jak tady pan europoslanec Polčák lobboval za tento zákon, pro který jsme tady všichni hlasovali jednomyslně, ale zapomněl nám tady říct, že za to, že za ten zákon lobbuje, že chce inkasovat z veřejných peněz 8 milionů korun. To je přece na okamžité odstoupení z pozice europoslance! Hnutí STAN Víta Rakušana se jeví ve světle těchto informací jako politický podnikatelský projekt, a není to první kauza, je to další kšeftařská kauza tohoto hnutí. Piráti se na to už neptají, protože dostali ministerstva, neúspěšní poslanci Pirátů dostali funkce politických náměstků, a Piráti už mlčí, už prostě jsou u korýtek, takže už se na nic neptají. Proč se neptají na to, proč Petr Fiala mlčí a nevyjádří se k téhleté opakované kauze hnutí STAN, k opakovaným kauzám? První vicepremiér vlády? Tak ono je známé české přísloví: Mlčení je souhlas, takže s tím premiér souhlasí. Kapříci si přece společný rybník nechtějí vypustit. Starostové postižených obcí na Zlínsku nyní navíc ještě říkají, že nevěděli, kolik budou muset europoslanci STAN Polčákovi z veřejných peněz vyčlenit na jeho odměnu. Předložte to, předložte to veřejně. Jestli neinkasoval za nějaké jiné zákony - třeba jste tady vehementně prosazovali zákon o rozpočtovém určení daní.
Kdo je proti? V hlasování číslo 2 je přihlášeno 166 poslanců a poslankyň a všech 166 je pro. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování i o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.